- Ještě tedy s přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.
Já bych chtěl vyjasnit před tím hlasováním legislativní stanovisko, zda je to možné.
Protože padl procedurální návrh, tak ten procedurální návrh budeme hlasovat. Tak jako tak rozhodne Poslanecká sněmovna. Tady byly dvě věci, které byly řečeny, to znamená projednání výborů, tak jestli požadujete ještě vysvětlení, pane předsedo, od legislativy, tak samozřejmě můžeme počkat, ale já to nepovažuji za nutné.
Já nezpochybňuji, že můžeme hlasovat o odročení, třeba i do čtvrtka. Jak budeme pokračovat ve čtvrtek? Já bych tedy poprosil o to písemné stanovisko. Já za to nemůžu, že to nemáte dobře připravené.
Prosím pana Romana Sklenáka, aby se vyjádřil.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, my to připravené máme a my jsme ten postup konzultovali s legislativou. Potvrdila nám, že je možné tímto způsobem postupovat. Jednací řád o tom mluví jasně. Ale samozřejmě pokud chcete si tohle ověřit u legislativy, já s tím nemám problém, ale pokud bychom měli čekat na nějaké písemné stanovisko, tak s tím nesouhlasím. Takže já navrhuji, abychom udělali krátkou přestávku, tohle si vyjasnili s legislativou Sněmovny a pokračovali.
Schůzi řídím já v tuto chvíli.
Děkuji za slovo. Všechny ty postupy, o kterých tady byla řeč, jsou možné. Já spíše souhlasím s tím výkladem, který je na přerušení schůze, ale to si nemůžeme dovolit v této době. A legislativa nezávisle na tomto hlasování může klidně zpracovat posudek pro pana předsedu klubu ODS, aniž bychom to jakýmkoliv způsobem zdržovali. Jde jen o to, jestli podstoupíme to riziko námitky proti postupu předsedajícího.
Děkuji.
Děkuji.
No, teď jste mi to zkomplikoval víc, než jsem si myslel.
Není riziko námitky, riziko je, že nebudeme postupovat procedurálně dobře. Námitka není žádné riziko.
Prosím o klid!
Že jsme se propracovali na absolutně nejhorší pozici, jakou můžeme mít? Tahle vláda přišla v únoru, a první zpráva, kterou jsme dostali, je, že letos hrozí, že přijdeme o dalších 20 mld. korun z evropských fondů. To není dobrý výsledek. A není to dobrý výsledek kvůli tomu, že vy jste totiž zavírali oči před realitou. Vy jste se tvářili, jako že realita neexistuje, dělali jste si to podle svého a dovedli jste to tam, kam jste to dovedli. Česká vláda odmítá zavírat oči před realitou. A jestliže už teď jsme malý kousek od vypořádání dohody o partnerství, jestliže už vláda schválila jednotlivé operační programy, tak my se nepohneme dál z hlediska přípravy na čerpání bez toho, aniž by bylo jasné, že bude zákon o státní službě. To je bariéra, která stojí v cestě, a tu bariéru, stejně jako ostatní překážky, musí vláda odstranit. Když to neuděláme, tak za rok, když tady budeme takto stát proti sobě v Poslanecké sněmovně, tak vy vládu budete oprávněně kritizovat za to, že nevyčerpala ani korunu z evropských fondů prostě proto, že když nebude platit zákon o státní službě, tak se to vládě nepovede. Chtěl bych požádat pana předsedu Fialu, ať řekne za ODS, proč jste sedm let neudělali vůbec nic. My jsme přišli do vlády a nic jsme nenašli. Žádná čísla, žádné propočty, žádné analýzy, žádnou připravenou novelu, kterou bychom mohli použít. My už nemáme čas. Vy jste ten čas promarnili. Sedm let se čekalo a teď potřebujeme ten zákon rychle schválit. Já bych vás chtěl požádat, abyste se přihlásili k odpovědnosti za situaci, ve které se Česká republika nachází. Prosím, přihlaste se k odpovědnosti a pomozte nám ten problém vyřešit ve prospěch občanů České republiky.
Děkuji za slovo. Já myslím, že každý politik, který je tu nějaký čas, si za ten faktický stav musí přiznat svoji míru odpovědnosti úplně stejně jako sociální demokracie, která v roce 2002 proválcovala nesmyslný a nefunkční zákon, o kterém sama byla přesvědčena, že je nesmyslný a nefunkční, a proto každý rok navrhovala odkládání jeho účinnosti. Tohle byla cynická hra. To nebyla snaha o prosazení služebního zákona. To za prvé. On řekl, že to, co teď prožíváme, je v nepoměru s tím, co tady, jak jste řekl, jsme my museli prožívat v minulém volebním období. Pokud si dobře pamatuji, pane ministře, vy jste nemusel prožívat vůbec nic, protože jste tu nebyl. Co je však pro mě překvapující informace, nevím, jak pro vás, je, že na toto období většina vašich spolupracovníků s nostalgií a s láskou vzpomíná. Já jsem si jenom trpce povzdechl nad nekompetencí, s kterou vládní koalice jedná, a trochu jsem se té nekompetenci smál. To jsou trochu jiná slovesa, než že jsem si stěžoval.
K tomu, jak říkal pan předseda vlády, abychom se podělili o tu odpovědnost. Já myslím, že to je správná věta. Ale naše zásada je, a ta platí a platila v roce 2002, kdy jsme nehlasovali pro ten služební zákon, a platí dneska: než špatný zákon, je lepší žádný zákon. Byla to vláda - bez hlasů poslanců ODS v té době. Jsou to veřejné dokumenty, takže se nemusíme přesvědčovat. Bezesporu je to pravda. Kolik toho připravily socialistické vlády, které to měly na starosti předtím? Kdo vymyslel ten pitomý systém 24 operačních programů? Vy jste ho vymysleli. Vy jste ho prosadili. Vy jste nedojednali dobré podmínky pro Českou republiku. A nám se, pravda, já s vámi souhlasím, nepodařilo všechno dohnat a odstranit. A to je odpovědnost všech. Ne takové jednoduché. Ale my jsme se obávali úplně oprávněně. To prostě nemáme. My ty svoje konkrétní návrhy předneseme tady tak hezky politicky vstřícně. Pan premiér říká: My chceme jednat s opozicí. Dokonce tady ten ministr říká už: jednali jsme s opozicí. A jestli říkáte, že to je politické jednání, tím, že dovolíte, aby naši členové chodili na řádné jednání výboru, tak to máte pravdu. To, že si myslíme, že ten koncept je špatný, to je prostě pravda.
Česká republika má největší problém s naplněním směrnice o skládkách, kde se členské státy zavázaly snížit podíl skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Zde proto rozumím požadavku Ministerstva životního prostředí, aby obce zavedly také tříděný sběr biologicky rozložitelných odpadů, takzvané hnědé popelnice. Požadavek směrnice se ovšem dá splnit dvěma způsoby - buď se odpad recykluje, nebo se odpad spálí. Energeticky a surovinově nejvýhodnější je kombinace obojího, to znamená recyklovat zhruba 60 až 70 % a zbytek spálit. To mohou udělat jediným způsobem - postavit spalovny, kde budou odpad likvidovat. Budou nuceny použít rychlé řešení, to znamená rychle řešit přes spalovny. Zákaz skládkování spalitelných odpadů není originální nápad tehdy poslance Oklešťka, i když myslím, že jeho jméno bude v souvislosti se zákonem o odpadech zmiňováno ještě velmi dlouho. Je to návrh, který už delší dobu v Evropské unii neúspěšně prosazuje lobby spalovacích firem. Vehementně u nás za něj také lobbuje teplárenské sdružení. Není divu. Pozměňovací návrh totiž znamená, že zákon přikáže městům a krajům, aby teplárenským společnostem daly zákaz na likvidaci odpadu. Zákaz skládkování spalitelných odpadů totiž v evropských směrnicích není. Pokud by Česká republika chtěla být hodně přísná, mohla by například zakázat skládkování biologicky rozložitelných odpadů. Tady jdeme opět nad rámec požadavku evropské směrnice. Co je opravdu zarážející, že na zákaz skládkování využitelných - tedy spalitelných - odpadů nebyla dokonce provedena ani analýza ekonomických dopadů tohoto opatření, takzvaná RIA. Je evidentní, že bude nutné investovat do nákladných technologií a tyto náklady někdo zaplatí. I proto je nejvhodnější umožnit úpravu odpadů širokou škálou různých technologií, aby si mohly konkurovat. A já znovu upozorňuji, že náklady nevíme. Pan ministr Brabec jistě ví, že existují studie, například studie Univerzity Karlovy, která v roce 2003 na žádost Ministerstva životního prostředí prověřovala obě varianty. Spočítala, že vysoká recyklace v kombinaci se spálením spalitelných zbytků má nižší investiční i provozní náklady než stavba spaloven. Požadavek na omezení těchto úniků se tedy zdá být oprávněný. Chtěl bych upozornit, že pozměňovací návrhy nepodporuje nikdo. Ani obce, ani odborná veřejnost, dokonce ani ekologické organizace. Pro koho budeme dneska schvalovat tento pozměňovací návrh? Dokonce s tím nesouhlasí ani asociace odborné. Z těchto mnou zmiňovaných důvodů poslanecký klub TOP 09 odmítá zkrácení lhůty na projednání těchto návrhů. Poslanecký klub TOP 09 požaduje projednání v řádné lhůtě 60 dnů. Tisk 153 je novela zákona o odpadech, která měla řešit jen otázku sběren odpadů, a to v konsensuálním znění, které prošlo Senátem, vládou a prvním čtením ve Sněmovně. A co tedy proběhlo v Senátu, abychom si to přiblížili. To je zjištění našich kolegů ze Senátu. Věřím, že i Sněmovna zachová zdravý rozum a schválí senátní návrh v původním znění, tedy tak, jak prošel Senátem, a pozměňovací návrhy odmítne.
Slovo má pan poslanec Zahradník, po něm se připraví pan poslanec Adamec.
Hnědé popelnice jsou v celé řadě našich měst a obcí a skutečně plní svůj úkol a účel poměrně dobře. Musím si ale všimnout, že na cedulkách na nich umístěných je nařízeno, že občané mají ukládat do těchto popelnic biologický odpad rostlinného původu. Čili tam by to chtělo doplnit, že se jedná o odpad rostlinného původu. Říká, že Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování komunálního odpadu.
Opět tento návrh v obou svých částech splňuje ta tři harmonizační kritéria v Evropské unii. Myslím, že to má logiku.
Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Snad, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím paní předsedající, k stanovisku Hospodářské komory, pokud vás zaujalo svou odborností, na vysvětlení. Poradcem prezidenta Hospodářské komory pro daně se stal pan doktor Minčič, jeden z největších evropských odborníků na daňovou problematiku, dnes již vyhozený, jako celá řada jiných významných odborníků, z Ministerstva financí. Ale jsem rád, že alespoň z pozice Hospodářské komory bude moci dále mít připomínky k daňové legislativě. Tady odmítám tezi, že snad cigarety jsou sociální položka. A to, co je na tom zvlášť zarážející, je, že tyto otevírající se nůžky samozřejmě zvýhodňují dovozce proti domácímu výrobci. Tento trend tady existoval již začátkem 21. století. V tomto smyslu je formulován můj pozměňující návrh pod číslem 1052, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Když jsem poslouchal pana předsedu Stanjuru, získal jsem pocit, aniž jsem měl možnost číst jeho pozměňující návrh, že naše pozměňující návrhy 1052 a 1054 budou pravděpodobně velmi podobné. Nedělám si žádnou ambici, že musí být přijat ten můj, mám jedinou ambici - aby se nerozevíraly nůžky mezi cenou levných a drahých cigaret, aby nebyl diskriminován domácí výrobce. Za takovéto situace samozřejmě rádi podpoříme tento návrh a budeme hlasovat pro jeho schválení.
Děkuji, pane poslanče.
Dobré odpoledne, paní předsedající, dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já bych vystoupil krátce tady k tomuto návrhu zákona, který jsme projednávali v rozpočtovém výboru. Projednáváme zde novelu zákona o spotřební dani na tabákové výrobky a tváří se to, že jde o technickou novelu vynucenou Evropskou unií. Vláda chce zvyšovat cenu cigaret dražších více než těch levných, to bylo tady také rovněž řečeno. Pokládám to za naprosto nelogické. Podal jsem pozměňovací návrh. Vede k tomu zkušenost, kterou již udělali v Polské republice, kterou udělali na Slovensku, kde s tímto měli problém. Obě tyto země postupně přistoupily i ke zdanění těchto tabákových listů, které se začaly zneužívat jako zdroj tabáku pro řezání na kuřivo. Ten názor je jednoznačný. Pokud bude v zákoně jednoznačně definováno, že veškerý tabák je předmětem spotřební daně, vyhneme se daňovým únikům. Je přece zájmem vlády a Ministerstva financí, aby výběr spotřebních daní byl co největší, a nikoli abychom měli daňové úniky.
Ale i nadále budeme usilovat o jasné systémové řešení, tedy absolutní zákaz, plošný zákaz herních automatů v České republice, a budeme o to usilovat prostřednictvím vás, politických partnerů, a i v rámci Evropské unie. Parazitování na lidském neštěstí a závislost je totiž nejen nemorální, ale v důsledku se skutečně nevyplácí.
Děkuji pane předsedovi Tomiu Okamurovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes se projednává změna zákona o loteriích. Chtěla bych říct, že jsem moc ráda, že se konečně řeší situace okolo hracích automatů, které mají negativní vliv nejen na patologicky závislé hráče, ale i na lidi jim blízké. Jsou to životní partneři, rodiče, děti, přátelé a věřitelé. Hra je jedna ze základních lidských činností, k nimž patří učení logicky myslet, motorická cvičení a práce. Gamblerství a závislost na hazardních hrách vede k finančním problémům, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodiny a v nejhorším případě i k sebevraždě. Patologické hráčství je označováno za typickou nelátkovou závislost, kdy se hráč pokouší opakovaně hru ovládnout s motivací peníze získat zpět. Většinou hrají lidé, co na to nemají, prohrávají sociální dávky, nejsou schopni hru kontrolovat a nepřipouštějí si negativní následky svého jednání. Provozovatelé těchto zařízení spoléhali na větší toleranci ze straně městských úřadů na takto honosně nazvaná místa. Česká republika bohužel patří k zemím s největším poměrem herních automatů na osobu. Obec a městské části, které z provozovacího automatu měly místní poplatek, teď nevědí, jak je zrušit. Hraje se na naše city, kdy má dojít ke ztrátě až 60 tisíc pracovních míst navázaných na loterijní průmysl. Když srovnám tuto situaci s pohledem, kdy přišlo v zemědělství o práci 82 tisíc lidí, lidí, kteří přinášeli něco pozitivního, naopak, tento loterijní průmysl nic pozitivního nepřináší, tak takhle si určitě nepředstavuji, aby vznikala a vytvářela se nová pracovní místa. Na svém webu vyhrožují stávkami a tím, že to politikům v podzimních volbách spočítají. Vždyť právě mladý muž z naší obce se stal kvůli závislosti na automatech vrahem. Bohužel jsme se dostali do situace, kdy gamblerství je bráno za nemoc. Nemoc, kterou ale umíme léčit. Tak jako zabíjíme viry a bakterie, stačilo by zrušit hrací automaty. Chtěla bych znát jediný důvod, v čem jsou hrací automaty přínosem. Tato činnost je možností získání slušných zisků pouze některých skupin bez ohledu na dopady, a není zatím vůle tuto činnost zcela zakázat. Absolvovala jsem několik seminářů ohledně hazardu, potkala se s lidmi, kteří nejen proti hazardu bojují, ale i s těmi, na jejichž životech se hazard podepsal. Věřte, že vím, o čem mluvím, když prosazuji nulovou toleranci hazardu. Pokud nedojde k úplnému zamezení této činnosti, budu vděčná za každý krok, který tuto činnost omezuje, a tento návrh určitě podpořím. Děkuji za pozornost.
Ještě jednou: Členské státy odloží přijetí návrhu. Pokud připomínky Evropské komise nebudou zapracovány, vystavujeme se nebezpečí pokračování řízení o porušení smlouvy, které může skončit až pokutou pro Českou republiku.
Rodin občanů, kteří pracují a své děti řádně vychovávají. Tím bychom podpořili spravedlivě všechny děti bez ohledu na to, v jakém pořadí se narodí, a motivovali bychom zároveň slušné rodiče, dbající na vzdělání, mít více než jedno či dvě děti. Samozřejmě bychom také neplatili těm, kdo na společnosti a na svých pracujících spoluobčanech cíleně parazitují. Jedním z velmi potřebných efektů by také bylo snížení společenského napětí a rasové nesnášenlivosti, přičemž skutečný rasismus v naší zemi podle mého názoru téměř neexistuje.
Je tady pan poslanec Soukup. Takže řádná. Já také děkuji. Ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Já se ptám, zda má někdo jiný návrh. Nyní přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování končím. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k projednání bodu Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr Mládek.
Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, předkládaný návrh zákona byl zpracován na základě aktuální potřeby řešit problematiku výplat jedné z dávek pomoci v hmotné nouzi, doplatku na bydlení. Návrh zákona směřuje především k tomu, aby bylo zamezeno vyplácení doplatku na bydlení do nevyhovujících prostor v ubytovacích zařízeních, která jsou financována v nepřiměřené výši, ve prospěch jejich provozovatelů, aniž přitom jde o porušování platné právní úpravy. Za tímto účelem návrh zákona definuje byt, ubytovací zařízení a jiný než obytný prostor. Optimální formu bydlení představuje samozřejmě byt. V případě jiného než obytného prostoru se vychází z principu, že pokud má být do tohoto typu bydlení poskytován doplatek na bydlení, je nezbytné, aby tento prostor splňoval určité standardy, které jsou dány stavebně technickými předpisy. Tato úprava by měla minimalizovat riziko vzniku bezdomovectví, které by mohlo hrozit při ukončení poskytování dávky z časových důvodů.
A protože - kdo jim sebral tu slevu? Bereme to opravdu za věc, která se stát neměla, a my to napravujeme. Napravujeme věci předchozích pravicových vlád.
Děkuji za dodržení časového limitu.
Děkuji za slovo. A mezi ně patří právě obnovení slevy na dani pro pracující důchodce.